Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím o klid. Neslyšíme stanovisko výboru, což je určitě v tomto případě důležité, abychom si to mohli všichni vyslechnout. Děkuji vám. Prosím, pokračujte. Ještě se někdo hlásí do obecné rozpravy? Nehlásí. Pro jistotu teď ještě jednou a otevírám podrobnou rozpravu. Má zájem někdo o vystoupení v podrobné rozpravě?
Děkuji za slovo. V rámci podrobné rozpravy dávám návrh na zamítnutí ve třetím čtení.
Ještě se někdo hlásí do podrobné rozpravy? Nehlásí. Podrobnou rozpravu končím.
Vážený pane předsedající, vážení paní kolegyně, páni kolegové, členové vlády, já bych se vyjádřil krátce k obecné podrobné rozpravě.
Samozřejmě, že nás také mrzí to, že nedopadl avizovaný projekt pana premiéra přímo na území Sýrie. My jsme stále přesvědčeni o tom, že je potřeba pomáhat hlavně na těch místech samotných, kde ty problémy, konflikty vznikají. Také bychom uvítali, kdyby Česká republika více akcentovala v rámci státního rozpočtu právě programy rozvojové pomoci. My bychom také uvítali, když nedopadl tento osobní projekt pana premiéra, kdyby se vláda pokusila nějaký podobný projekt, třeba i na území Sýrie, ale i jiných států skutečně realizovat. Já myslím, že všichni to tady chápeme. Nakonec, když tady vidím vaším prostřednictvím paní kolegyni Válkovou, která to má na starosti v rámci vlády České republiky, tak věřím, že i ona toto musí logicky podpořit. Navrhujeme zařadit tento bod samozřejmě v době, kdy zde bude přítomen pan ministr. Proto navrhujeme zařazení na čtvrtek 28. 11. po pravděpodobně pevně zařazeném bodu číslo 172, to je novela zákona o vnitrostátní plavbě. Děkuji vám všem, že toto zařazení podpoříte, stejně tak jako podpoříte tento krok, který je výrazem solidarity České republiky s dětmi.
Pane předsedo, máte v písemné podobě, abych přečetl přesně váš návrh?
Nelze z toho vyžít. A za hnutí SPD říkám, že my budeme proti tomu zařazení bodu, co tady navrhuje KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Našich českých. A ono je to ještě složitější. Protože syrská ambasáda mně odpověděla, a jenom upozorňuji, že se státem Sýrie, se Syrskou arabskou republikou, máme oficiální diplomatické vztahy. Takže pojďme pomoci naopak to úsilí obrátit tím správným směrem z našeho pohledu SPD. Z našeho pohledu jde pouze o záminku globalistů, jak pokračovat v podpoře migrace do Evropy. Ne těmto plánům. Říkáme jasně ne těmto záměrům. Děkuji za pozornost.
Na vaše vystoupení chce s přednostním právem reagovat pan předseda Výborný. Jen pro informaci ostatních kolegů. Mám zde v tuto chvíli pět písemných přihlášek k pořadu schůze, žádnou s přednostním právem.
Tady je vidět, na jakých hodnotách stojí jeho hnutí SPD. To jsou hodnoty, které nemají nic společného s hodnotami, na kterých stojí Česká republika, na kterých stojí Evropa. Pletete hrušky a jablka dohromady. Tady vůbec nehovoříme o tom, že bychom neměli pomáhat našim vlastním rodinám, našim vlastním dětem.
Další je do obecné rozpravy přihlášena paní poslankyně Kořanová.
Tady to popíšu, pak už se přihlásím jenom tím číslem. Proto jsem přišel s jinou verzí, která by vlastně zákonem stanovila povinnost bank si mezi sebou prostřednictvím účasti v NIA umožnit převzetí té identity spotřebitele prostřednictvím toho bank ID. Týká se to skutečně těch klientů, kteří myslí a fungují online a digitálně, to znamená, že to obsahuje tyto věci.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vzniká tedy seznam digitálních služeb, které se budou v následujících letech digitalizovat. Jednotlivé resorty na to budou mít následující rok. Z nich ale bohužel jen 212 tisíc je aktivováno jako elektronický občanský průkaz, který může usnadnit právě přístup nebo vůbec umožnit přístup na Portál občana, a tím pádem zprostředkovat elektronické služby státu jeho držiteli. Zároveň v České republice je přes 1 milion datových schránek, což je další způsob, jak se může občan, ale i právnická osoba přihlásit a identifikovat ke službám státu. A z toho jenom 177 tisíc datových schránek vlastní fyzické osoby. Přitom v České republice je téměř 9 milionů lidí, kteří by mohli digitální služby státu využívat, a usnadnit tak sobě významně život a zároveň usnadnit a zjednodušit i reálnou činnost české státní správy. To je výrazné navýšení možností pro Českou republiku a pro občany, kteří v České republice žijí. Je to téměř řádové navýšení přístupů právě k elektronickým službám státu. Oproti současným 400 tisícům to bude více než 5 milionů lidí. Tedy jak říkám, více než řádový nárůst. Jsem přesvědčen, že ta konkrétní čísla, věcná fakta dokládají, jak užitečný je to krok a jak významně by to mohlo přispět k tomu, že se Česká republika bude modernizovat, že elektronické služby státu významně zjednodušují lidem život, a zároveň usnadňují České republice také snižovat náklady na výkon veřejné správy. To všechno jsou přidané hodnoty projednávaného zákona.
Tato novela má pomoci změnit přístup ke zvířatům, protože vyspělá a civilizovaná společnost se pozná podle toho, jak s nimi zachází. Proto bychom měli přístup ke zvířatům a k pachatelům týrání změnit. Každé týrání musí být náležitě potrestáno a pachatel musí projít takovým trestním řízením včetně hlavního líčení, které pro něj bude mít výchovný charakter. Dnešní systém sankcí je tak neefektivní, že majitele množíren a chovatele to neodradí. Dostávají naprosto směšné částky. Velké množství množíren navíc není jednoduché odhalit. Jsem přesvědčena, že i zvíře by mělo mít právo na spravedlivý proces, a proto je třeba upravit zákony tak, aby se co nejvíce eliminovala krutost, která se na nich páchá. Jeho obětí se stávají také kočky. Kočičí množírny se vzhledem k povaze těchto zvířat podaří odhalit velmi zřídka, protože kočičí utrpení je bolestné a tiché. Bohužel soudy často ukládají podmíněné tresty, nebo obecně prospěšné práce i za opravdu brutální případy týrání. Je to neobvyklý a průlomový verdikt. Většina soudců v Česku totiž tyranům zvířat naděluje podmínky. Tímto moc děkuji paní soudkyni. V poslední době veřejnost pobouřilo zejména několik případů, kdy se terčem tyranů stala štěňata. Uvedu pár příkladů. V Českém Těšíně muž kopancem zabil štěně huskyho. Neznámý muž pořezal psa v pražských Strašnicích. A trest překvapil i odborníky. Další případy: Například majitel nechal stát krávy až po pás ve vlastních výkalech bez jídla a vody. Nebo případ převaděčství, kdy pašeráci z Maďarska převáželi přes naše území 37 štěňat nacpaných v malých klecích a přepravkách pro hlodavce. K nechutnému případu týrání došlo v Děčíně. Pejska, kterého zdědil po dědečkovi, se tam pokusil zastřelit muž. Nechtěl se o něj starat, tak se rozhodl, že ho raději zabije. Nebo si představte štěňata, která se posílají za účelem prodeje letecky do ciziny, kde se za ně platí za kilo živé váhy. To jsou všechno případy, kdy i občané volali po tvrdých sankcích, volali bohužel marně. Státní veterinární správa České republiky v této souvislosti podala osm trestních oznámení, což bylo dvakrát víc než rok předtím. Víc také přibylo stížností od veřejnosti. Ale i dneska, v roce 2019, jsou tresty za nelidské týrání zvířat kolikrát nižší než za drobné krádeže. Maximálně dva roky, podmínka, pokuta. To nejde nechat bez odezvy. Zvířata jsou stejně bezbranná jako děti nebo staří lidé. A v žádném případě není možné, aby mučení, týrání nebo nehumánní podmínky byly trestány jako přestupek. Tato novela má pomoci změnit přístup ke zvířatům, protože vyspělá a civilizovaná společnost se pozná právě podle toho, jak s nimi zachází. Naše hnutí SPD podpoří veškeré legislativní úpravy, které povedou nejen k potírání množíren, ale celkově k ochraně zvířat před týráním. Protože nám toto téma není lhostejné. A vzhledem k tomu, že za chvíli budou Vánoce, bych se zde ráda zmínila, že pes ani jakékoli jiné zvíře není dárek ani hračka pro děti. Je to především odpovědnost a velké finanční náklady, které zůstanou na bedrech rodičů. A statistika z útulků je neúprosná: od Nového roku každoročně strmý nárůst nechtěných psů a koček v útulcích.
Děkuji. Pane poslanče, máte slovo, vaše dvě minuty, prosím.
O ty opravdu nejkřiklavější případy. Že těch 208 vězňů na 100 tisíc obyvatel je hodně a že bychom se tím měli zabývat. Ostatně teď ve dva dny staré zprávě Nejvyššího státního zastupitelství je to podtrhováno. A myslím, že se můžeme zabývat i otázkou sazeb. Že ta rovnováha je jenom zdánlivá. Děkuji.
Ano, děkuji také za dodržení času.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení členové vlády, kolegové, kolegyně, pokud se nemýlím, tak v Parlamentu jsme dva veterinární lékaři. Pan kolega je v Senátu a já jsem tady ve Sněmovně. Takže není to jen tím vzděláním, které mám z vysoké školy, ale i tím, že jsem se živil několik let jako úřední veterinární lékař a jednou z mých agend byla ochrana zvířat proti týrání. Takže abych to ještě navíc proti svému vzdělání mohl dělat, tak jsem držitelem certifikátu od Ústřední komise na ochranu zvířat, abych to mohl dělat, takže jsem to v praxi dělal. A stejně tak jsem si dizertační práci dělal na ochranu zvířat proti týrání.
On je zase nikdo nebude pokutovat. My budeme mít pocit, že jsme něco udělali pro blaho a plynulost dopravy. Neuděláme vůbec nic. Pokud nebude právo vymahatelné, tak sebelepší zákon, který je jenom Potěmkin, je na nic. Pokud nic, proč si prosím myslíte, že změnou zákona se změní přístup Ministerstva vnitra? To opravdu nechápu.
Děkuji panu poslanci Válkovi za jeho vystoupení. Ještě v obecné rozpravě s faktickou poznámkou chce vystoupit pan poslanec Petr Dolínek.
Hospodářský výbor má poměrně širokou agendu a nemá ve zvyku se scházet na hodinové pauzy mezi interpelacemi. Bylo by to všechno bez problémů a nic nám neuteče. Když tomu dáme prostor, tak tomu spíš pomůžeme než uškodíme.
Pan ministr dopravy se ještě nehlásí, ale paní poslankyně Jana Mračková ano. Tak ještě v obecné rozpravě, prosím, paní poslankyně, máte slovo. To je zákonná lhůta, to nemusíme řešit, takže to je v pořádku.
Děkuji za slovo. Já jako ministr dopravy nechci, abychom po těchto úsecích potkávali zbytečné tranzitní nákladní automobily. Já chci, aby tato auta po těchto cestách, po dvojkách a trojkách, nejezdila. Ano, vycházíme ze zkušeností mimo jiné ze Slovenské republiky.
Děkuji panu ministru Kremlíkovi a ptám se, kdo ještě v obecné rozpravě. Mohu tedy obecnou rozpravu ukončit. Nyní paní poslankyně Jarošová, připraví se paní poslankyně Ožanová.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Odůvodnění jsem již podrobně řekla v obecné rozpravě.
Nyní paní poslankyně Ožanová, připraví se paní poslankyně Matušovská.
Děkuji. Tento pozměňovací návrh jsem odůvodnila v obecné rozpravě.
Děkuji paní poslankyni Ožanové. Konstatuji došlou omluvu předsedy vlády Andreje Babiše do konce jednacího dne. Nyní paní poslankyně Matušovská, připraví se paní poslankyně Kořanová. Nyní paní poslankyně Jana Mračková. Děkuji. Ptám se, kdo dál v podrobné rozpravě. Pokud nikdo, podrobnou rozpravu končím. Máte slovo.
To znamená, lhůta by zůstala 30 dnů mezi tím, kdy zaplatím, a kdy případně dostanu jiný měsíc nadměrný odpočet. My s tím určitě přijdeme. V tomto případě jednorázově. Tato vláda je expert na jednorázové příjmy. Nebudu vás zatěžovat debatou o daňovém balíčku, ale vzpomenu, jak rozprašuje postupně všechny rezervy jednorázově. Příjmy z privatizace, technické rezervy pojišťoven, rezervy zdravotních pojišťoven. Vybrakovala Lesy České republiky, myslím, že 30 miliard za poslední roky do rozpočtu. Nic by se nestalo. Nezhoršilo by se v průměru cash flow v průměru. Některým určitě ano. Pak můžeme říct, že ten argument o potřebě delšího období na kontrolu by mohl být pravdivý. Paní ministryně, já bych chtěl vědět, zda - a vím, že to tak není, stát už dneska neplní své povinnosti. Ne dneska, ale jestli by vám mohla dát šéfka Finanční správy nějakou statistiku, jak často se to děje. To je také neoprávněné zadržování peněz. A pak bych poprosil paní ministryni... jestli by mohla nějakým způsobem okomentovat tabulku na straně 82 důvodové zprávy. Paní ministryně, mělo to nějaké personální dopady na někoho konkrétního v té Finanční správě? Že někdo musel způsobit neoprávněné jednání správce daně? A daňové poplatníky to stálo 365 milionů korun. To jsou vyhozené peníze. Kdyby Finanční správa postupovala správně, tak je tam nula, a ne 365 milionů. Ona se pak opakuje i v rámci RIA, takže tu tabulku tam máme dvakrát. Podívejte se, kolik je to paragrafů, jak komplikovaná je důvodová zpráva. To už kolegové říkali. Takhle bychom pracovat neměli. Tady žádná lhůta z prodlení nehrozí v této chvíli, to si řekněme otevřeně. Ale vzhledem k tomu, že tento týden je sněmovna, příští týden jsou výbory, uvidíme, jak budou pokračovat mimořádné schůze, tak za 30 dnů se to reálně projednávat nedá. Takhle se to samozřejmě dělat nedá. Nám to tedy vadí.
Děkuji panu předsedovi klubu ODS Zbyňku Stanjurovi. Máme dvě další přihlášky do rozpravy, pana poslance Ondřeje Profanta a Tomáše Martínka.
Já jsem chtěl jenom stručně reagovat na kolegu Stanjuru, že pokud se nemýlím, tak kolega Farhan je v rozpočtovém výboru. Ale přesto ten návrh považuji za naprosto neuvážený. Myslím si, že vláda by se určitě chtěla vyhnout tomu, co se stalo u daňového balíčku. Úplně zbytečně.
Prosím, máte slovo k faktické poznámce, pane poslanče.
Já jsem o tom hovořil i na rozpočtovém výboru. On tady citoval číslo 360 milionů korun, které v podstatě daňový poplatník musí dát na vrub rozhodnutí některých úředníků. A to by mělo být takto za jakékoli vlády, aby prostě úředník, který dělá nesprávné rozhodnutí - a tady v řadě rozhodnutí šlo o to, že řada firem skončila, a mělo to důsledky i do tragédií rodinných těch podnikatelů, tak bych předpokládal, že z toho budou opravdu vyvozeny personální důsledky a úředník za takové jednání bude postižen.
Nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Ondřej Profant.
Naopak my každou debatu vítáme.
A můžeme tedy v rozpravě pokračovat.
Jenom v tom případě, když bylo to veto, tak bych si dovolil navrhnout zkrácení lhůty o 30 dnů.
Já vám děkuji, jenom velmi krátce. A pak z toho vznikají velmi často nedokonalé a nešťastné zákony, které velmi často ve svém znění jdou dokonce i proti původnímu originálu.
Pane ministře? Není. Pan zpravodaj? Já jsem zagongoval, znovu vás všechny odhlásím a požádám o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými hlasovacími kartami. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Budeme tedy projednávat přikázání výborům.